Kdyby došlo k pokračování převodu pracovníků Správy Národního parku České Švýcarsko do státní služby, šlo by o dalších 12 služebních míst. S tím by souvisela zbytečná administrativa a finanční náklady rozvedené podrobněji v důvodové zprávě. Protože se naše novela dostala na pořad jednání Poslanecké sněmovny až nyní, došlo v mezidobí mezi podáním návrhu zákon a dnešním projednáváním k zahájení převodu vedoucích pracovníků do režimu služebního zákona tak, jak jsem před chvílí uvedl. Přesto má co nejrychlejší přijetí tohoto návrhu stále význam a zmírňuje finanční dopady zahájeného procesu.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Já navážu na pana kolegu předřečníka. Trošku to shrnu. Novela, která se tady předkládá, vlastně řeší tento rozdíl a uvádí to vlastně do stejného stavu. Jinak bych podotkl, že stanovisko ministerstva a stanovisko vlády je kladné. Děkuji za pozornost.
S přednostním právem pan poslanec Laudát.
A děkuji těm poslancům a nebudeme vetovat v tomto případě devadesátku, protože je to odraz práce tamhletoho ministra, co tam sedí. Proto nebudeme vetovat, ale pan ministr Brabec by se nad sebou měl zamyslet.
Ano, děkuji. Ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak. Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 451 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Dříve než o tomto návrhu zahájím hlasování, všechny vás odhlásím, poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Hlasování končím. Proto zahajuji podrobnou rozpravu. Nevidím nikoho v podrobné rozpravě s přihláškou, proto končím podrobnou rozpravu. Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona, ale dříve než tak učiníme, táži se, zda je zájem o závěrečná slova pana navrhovatele, pana zpravodaje? Není tomu tak. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a jeho projednávání tímto končí.
Naopak měl ale obrovskou armádu proti sobě stojících nepřátel. Již tehdy, na začátku letošního roku, kdy zákon přicházel do legislativního procesu, obce vyjadřovaly svůj zásadní odpor, svůj zásadní nesouhlas s tímto zákonem. V této podobě tedy byl zákon předložen do meziresortního připomínkového řízení. To je běžný proces, kterým každý návrh zákona prochází. Byly to věci, které, řekněme, zaváněly vlivem ekologů, vlivem nevládních ekologických organizací.
Přerušuji projednávání tohoto bodu. Budeme postupovat v projednávání bodu Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru ministerstva financí Nyní prosím, aby se slova ujal předseda volební komise.
Opět jsem povinen vám nabídnout kratičkou stručnou rekapitulaci. Tento zákon, který vám případně můžeme doručit, právě stanovuje a jasně říká, že Poslanecká sněmovna tedy bude mít tuto svoji stálou komisi. Jak jsem řekl, komise bude sedmičlenná, budou tam dva zástupci sociální demokracie, dva zástupci hnutí ANO, po jednom od KSČM, TOP 09 a ODS. My jsme na volební komisi vyhlásili lhůtu, v řádné lhůtě byly doručeny tyto nominace: Zdeněk Bezecný za TOP 09, Adolf Beznoska za ODS, René Číp za KSČM, Karel Rais za ANO, Zdeněk Syblík za ČSSD, Ladislav Šincl za ČSSD a Jan Volný za hnutí ANO.
Skutečně jsem toho názoru, že samospráva je překontrolovaná a že tímto návrhem zákona vůbec, ale vůbec nic nevyřešíme.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. To byla poslední přihláška v rozpravě.
Potřebujeme od nich financování. Takže uděláme všechno pro to, abychom nedovolili, aby kontrolní mechanismy fungovaly.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. A o tom mluvme, kolik je takových a kolik je takových. A to nikdo neví. A to ten zákon, jak se zdá, úplně nedělá.
Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Zlatušky.
Takže kdybych si vzal zaměstnavatele třeba osm let z relativně nedávné doby, tak kdybyste, pane předsedající, mohl paní kolegyni Černochové doporučit, ať se začne informovat u šéfa své strany. Ten byl šéfem instituce, která mě zaměstnávala v okamžiku, kdy si bere do úst mého zaměstnavatele.
Já se postavím na stranu všech těch, kteří tady brání samosprávy. Pan kolega Svoboda tady uváděl příklad, kdy přišla kontrolní komise - vyměněný klíč v zámku, samostatná místnost. Tak jedna zkušenost z Mladé Boleslavi. V jednom týdnu tři kontroly, tři místnosti. Naštěstí jsem nemusel třikrát měnit zámky.
Prosím, pane poslanče, máte slovo také k faktické poznámce.
On pochází z akademického prostředí a nedávno tu připomínal rozlišování argumentů ad hominem a argumentů ad rem.
Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka. Připraví se pan poslanec Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
A i v tom je práce Nejvyššího kontrolního úřadu velmi důležitá a přináší zmenšení prostoru pro korupci. Proto si myslím, že tento návrh zákona je hodný podpory, a prosím o jeho podporu a propuštění do dalšího čtení.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jako člen kontrolního výboru velmi bedlivě a pečlivě sleduji zprávy, které nám předkládá Nejvyšší kontrolní úřad. Ale moje zásada je: Jestliže se jedná o státní peníze, tedy o peníze daňových poplatníků, je kontrola potřebná. Kdo hospodaří poctivě, nemusí se ničeho bát.
Takže šest bodů, šest základních výhrad. V tomto případě jde o přenášení povinnosti, kterou stát při výběru daní má, přenášení této úlohy státu na podnikatele, na živnostníky, aby v této jakési absurdní přesmyčce tito lidé kontrolovali sami sebe za své vlastní peníze. Systém je také, a to jsme tu opakovaně ukázali, disproporčně zacílen jen na velmi malou část daňových úniků. To jsou prostě čísla, fakta, zkušenosti z Chorvatska, z jediné země, kde elektronická evidence tržeb v té podobě, nebo zhruba v té podobě, kterou nám tady představujete, funguje. Prostě chorvatská zkušenost nám ukazuje, že to, co nám tady říkáte jako naši světlou budoucnost s výběrem daní, že prostě v realitě ani v tom Chorvatsku nefungovalo. To byl první argument, první bod kritiky - systém je zbytečný. Já nevím jak vy, já prostě po České republice jezdím. Já nevím, jakou máte zkušenost vy, ale já mám třeba zkušenost, a bavili jsme se tady o tom, že prostě na řadě míst existují potíže s připojením. Není ani úplně někdy banální si něco vytisknout. A to bude znamenat to, že se právě prodej zboží mnohdy touto v uvozovkách jednoduchou operací zkomplikuje. Prostřednictvím elektronické evidence tržeb získá stát velmi cenné informace, které budou zneužitelné a využitelné. A já nebudu podsouvat Andreji Babišovi, že je chce využít pro sebe a pro své firmy, i když, dámy a pánové, ani to nelze samozřejmě teoreticky vyloučit, ale já to panu ministrovi Babišovi podsouvat nebudu -
Já se velmi omlouvám, pane předsedo, ale míra hluku v této Sněmovně je vyšší, než se sluší slušné Sněmovny Parlamentu. Prosím kolegy, aby se ztišili, a vy pokračujte, až tady nastane ticho.
Pochybuji o tom, a tady to v té debatě také opakovaně zaznělo, že mít tyto informace má nějaký smysl. To tady také opakovaně zaznělo. Bohužel právě mít tyto informace a disponovat s nimi je jednou ze základních motivací zavádění tohoto systému.
V podstatě rovné podmínky ve výběru daní tak, jak jsem říkal, pro všechny. Jak to vypadá konkrétně v těch nákladech? Náklady na provoz terminálů, to už jsem tady vystupoval minule. Podnikatel, který nebude mít tady toto zařízení, říkali jsme také, že lze koupit zařízení od pěti tisíc do devíti. Samozřejmě když se podívám na nějaký příměr z automobilismu, když si místo škodovky, která mě spolehlivě doveze z domu do Prahy, koupím audinu nebo bentleyho, tak musím platit asi víc, to je jasné. To samozřejmě neznamená, že má na prodejních místech elektronické pokladní zařízení, ale demonstruje to jejich schopnost fungovat elektronicky. Certifikát čili podpis bude poskytován zdarma. Ten trh, ty nabídky, ty ceny pokladen, to samozřejmě bude obdobné jako v zahraničí, nebo možná ještě nižší, protože tady bude konkurence. To je prostě záležitost, která je spojena s každým zavedením informačního systému. Ale je potřeba se podívat na ty náklady. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. První bude pan poslanec Kolovratník a připraví se pan poslanec Vondráček.
Děkuji a přeji dobré odpoledne. Prostřednictvím pana předsedajícího nejdříve na pana poslance Kučeru. Když tak zkuste se někde v základních ekonomických učebnicích podívat. U politické strany používáme trochu jiný název. Ale já teď opustím tu ironii. Ocením v téhle debatě fakta, data, analýzy, argumenty, ale opravdu se mi nelíbí hloupé a sprosté urážení.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl také reagovat na předřečníky. Nejdříve na pana kolegu Holečka. Také jsem muž činu. A já vím, že ty hospody jsou ohrožené. A nemůžou někteří platit a druzí neplatit. A jestliže mi chlap, který prodává pivo za 36, slíbí: Já vás podpořím, zaveďte elektroevidenci. Já vás jenom prosím, buďte důslední vůči všem.
Já samozřejmě nebudu reagovat na urážky, které tady zazněly ze strany pana poslance Kolovratníka. To znamená, já tam vidím trošku jakoby nesoulad. Samozřejmě možná, že se jedná o obé. Další věc, nad kterou bych se chtěl zamyslet, je to, proč to směřuje pouze do jednoho podnikatelského sektoru. Proč to směřuje pouze na to stravování, na ten byznys, který dělá Andrej Babiš. Každý z vás, kdo tady sedí, si nechal vymalovat byt, měl doma truhláře, měl doma zámečníka. Nechci říct, že každý, ale určitě mnozí ano. Ten malíř pokojů, to už je trošku jiná. Ten truhlář, to už je trošku jiná.
Je to hlasování číslo 40, přihlášeno je 179 poslankyň a poslanců, pro 178, proti žádný. Je to hlasování 41, přihlášeno 179 poslankyň a poslanců, pro 164, proti žádný. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Děkuji. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Je to hlasování číslo 44, přihlášeno je 179 poslankyň a poslanců, pro 176, proti žádný. Prosím, pane zpravodaji. Tejce se nehlasovalo. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. I tento návrh byl přijat. Tím jsme se podle mě vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Zahajuji hlasování o návrhu usnesení, které jsem přednesl. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Z pověření vlády tento návrh uvede ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ve stručnosti k vládnímu návrhu novely zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků připomněl, co tu již zaznělo v prvém čtení. Hlavním důvodem předložené právní úpravy je přijetí nové směrnice Evropského parlamentu a Rady o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu, která s účinností od 19. prosince 2015 nahradí dosavadní směrnici. Směrnice neobsahuje zásadní změny oproti stávající úpravě, dosavadní postupy zůstávají zachovány a předkládaná novela tak nepředstavuje rozsáhlou změnu uvedeného zákona, ale pouze nezbytné zásahy.
Já věřím, že jsem ty, kteří mě poslouchali, kteří poslouchali ta čísla, počítali v hlavě, představovali si to, kteří nejsou ideologicky zaslepeni, přesvědčil o tom, že ten systém je nejenom zbytečný, že zatíží podnikatele a drobné živnostníky a nás všechny, ale že je svým způsobem i nebezpečný a že bude stát všechny, všechny daňové poplatníky, stát, živnostníky, podnikatele, neadekvátní náklady a že se vůbec nevyplatí. Já si těch lidí vážím, vím, že je potřeba pro ně něco dělat. A to nejlepší, co pro ně stát může udělat, je, že pro ně nebude vytvářet další a další komplikace, ale umožní jim, aby mohli svobodně a poctivě podnikat. A k tomu, dámy a pánové, elektronická evidence tržeb, registrační pokladny ani trochu nepřispívají, ba naopak. Občanská demokratická strana chce a bude hájit zájmy pracovitých aktivních lidí, a proto vám slibuji, že uděláme všechno pro to, aby takto špatně navržený zákon, takto škodlivý zákon nespatřil světlo světa a nebyl Poslaneckou sněmovnou přijat.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám děkuji, pane předsedo, za váš příspěvek do rozpravy. Eviduji jednu faktickou poznámku, kterou má přihlášenou pan poslanec Nykl, a poté řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Beznoska.
Já jsem si rád vyslechl pana profesora Fialu, ale polemizoval bych s tím jeho bodem číslo 4, kde mluvil o tom, že v Chorvatsku poklesl počet podnikatelů po zavedení EET. Já jsem o tom tady už minule mluvil. Jsou to jasná data z chorvatského statistického úřadu zpracovaná i Parlamentním institutem naší Sněmovny, je tady Labour Force Survey Results Croatia. Takže buď máme dvě Chorvatska, nebo se bavíme o různých statistikách. Ale ta naše hovoří o naopak kladném čísle.
Já vám děkuji.
To moc nefunguje, tak jsme zase v tom Chorvatsku. To se přece shodujeme. Že to velkým funguje, to je taky pravda. To, že vám se ten model líbí - tak máme jiné vidění světa. Ale jestli nechcete, a snažíte se o to dneska celý den, že není Chorvatsko ten vzor, tak si vyberte - buď je, nebo není. A já jsem si to pustil, já jsem tam nebyl, protože zasedala Sněmovna ten den, ale pustil jsem si to.
Děkuji, přihlaste se znova do rozpravy. Než budeme pokračovat, načtu omluvu - dnes od 17.30 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Koskuba. Další faktickou poznámku má nahlášenou pan poslanec Votava.
Já jsem poslouchal velice bedlivě to, co jste tady říkal. Vy jste také řekl, že zkrachují především ti poctiví podnikatelé. Já chápu, že zkrachují ti nepoctiví nebo přestanou podnikat, protože nebudou moci krátit tržby, tak se jim to třeba nevyplatí, aby už dále podnikali, to chápu. Ale poctiví podnikatelé, kteří tedy přiznávají všechny tržby, prosperují, tak se chci zeptat, v čem to je, že zkrachují.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Vážené kolegyně, kolegové, já jsem tady jednu otázku položil, nikdo na ni neodpověděl, tak položím jinou. Nevím to. Tak to je otázka. A potom poznámka. To si myslím, že tady počítá Ministerstvo financí s nějakými nesprávnými předpoklady, které potom sčítá.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Všichni to víme. Vědí to i odpůrci i příznivci nového systému, který ty daně zabezpečí, aby se vybíraly. Nic jiného přece to není.
My se lišíme v tom, jakým způsobem chceme k tomu rovnému podnikatelskému prostředí dojít, a říkáme, že to elektronická evidence tržeb není, že tento nástroj je skutečně nefunkční, předražený a neefektivní. To je všechno, o čem tady mluvíme. Možná že se pletu, možná že to tam někde je schováno. V původním návrhu to bylo, v tomto to není.
Když se tu bavíme o šedé ekonomice, tak podíl v České republice je cca 15 % a je to způsobeno vysokou cenou práce, podle mě. To si řekněme také na rovinu. Možná by bylo férové tady říct jednu věc: Proč začínáme v pohostinství a proč se ptáme na jiné obory, proč to nešlo ve stavebnictví? Tak mi logicky připadá, že ve stavebnictví by to bylo lepší, protože to je největší segment toho podílu šedé ekonomiky. Jinak kolega Kolovratník tu není, já doufám, že to myslel upřímně.
Děkuji. Já jsem příznivec spíš čísel než nějakého velkého povídání a předřečník pan poslanec Kučera hovořil o předraženosti systému.
Nebojte se, na všechny vyjde řada.
Pokud s takovými lidmi mluvíte, tak je potřeba je upozornit na to, to byste jako poslanec měl, že daně platit mají. Tak já nevím. Víte to, tak s tím něco dělejte. Máme tady obrovské množství kontrolních orgánů, máme tu neuvěřitelný byrokratický systém, máme tady rozvinutý kontrolní systém, lze přece postihnout ty nepoctivé. Ale rozdíl mezi námi je následující: Já když si budu myslet, že někdo krade, tak s tím budu něco dělat. Ale vy, když si hypoteticky myslíte, že někdo abstraktně krade, tak zavedete komplikovaný systém, který bude kontrolovat všechny a kde všichni ti poctiví budou platit na to, aby náhodou někdo něco neukradl. Vždyť je to, dámy a pánové, úplně absurdní.